Já bych se možná vrátil k rozporu s právem Evropské unie. Za střet zájmů tato směrnice považuje situaci, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení nebo mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením. Sem bohužel spadají i finanční prostředky, které Česká republika získává od Evropské unie na poskytování dotací do strukturálních fondů EU a dalších. A my tady vylučujeme část společností na základě kritérií, která nejsou dána právem Evropské unie a jsou naším národním vynálezem. Velice zásadním způsobem tedy riskujeme, že bude proti nám zahájeno řízení. Pokud by zákon o zadávání veřejných zakázek byl přijat a obsahoval ustanovení v rozporu s evropským právem, hrozí České republice řízení před Soudním dvorem EU a toto řízení může iniciovat jak Evropská komise ve formě infringementu, ale i přímo poškozený dodavatel. Pokud by v takovém řízení byl konstatován rozpor s právem EU, hrozí České republice udělení přímé peněžní sankce, omezení možnosti čerpat evropské dotace a dále nutnost odškodnit dodavatele, kteří byli takovýmto ustanovením poškozeni.
Děkuji. Nehlásí se k ní pan kolega?
Jinak bych si dovolil vás potom požádat o přidělení tohoto zákona ještě výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji panu zpravodaji. A nyní otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ivan Pilný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych rád apeloval na další projednávání tohoto zákona. Bez jejího dobudování a vybudování nebudeme schopni a budeme jenom psát dokumenty, jako jsou průmysl 4.0, společnost 4.0, digitální vzdělávání, eGovernment. Nejen krokem k tomu, jak utratit 14 mld. z evropských peněz, které jsou na tuto záležitost přislíbeny, ale Evropská unie připravuje další směrnice a balíky směrnic, které umožní daleko rozsáhlejší veřejnou podporu, než je tomu dnes. Říkám, že tenhle zákon neřeší všecko, protože především nemá příliš velkou oporu ve stavebním zákoně.
Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy.
Jestli se chceme vážně bavit o průmyslu 4.0, tak tam dramaticky bude narůstat potřeba kapacity a rychlosti. A to se obávám, že tady stavíte, nebo prostě chcete budovat za 14 mld. evropských dotací trabanta v době, kdy je potřeba porsche. Takže já bych se velmi přimlouval. Za další. Nejsem si tak úplně jistý, že ti lidé, nevím, jak zmocněnec, ale ti lidé, kteří se starají u vás, to jsou precizní úřednice.
Tam to je určitě pozitivní. Já vím, že měla vzniknout nějaká analýza současného stavu internetového pokrytí. V loňském roce tady byly obavy, že to bude připraveno pouze pro ty největší společnosti, že na ně nedosáhnou ty menší.
Já děkuji panu premiérovi. Prosím, pane zpravodaji.
Zbylý novelizační bod se přečísluje.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 Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což tímto činím.
Prosím, pane předsedo. Děkuji panu předsedovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Richard Dolejš.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, já tuto novelu zákona o zpravodajských službách považuji za jednu z nejdůležitějších norem, kterou se zabýváme, a to především z hlediska fungování demokratického právního státu. S tímto pohledem nemohu souhlasit a odůvodním proč. Zároveň se pokusím upozornit na další neřešený problém, který souvisí s kompetencemi ohledně kontroly zpravodajských služeb, a ten směřuje k vládě. Připravil jsem v tomto směru pozměňovací návrh, který si osvojil výbor pro bezpečnost. Jsem rád, že ten pozměňovací návrh prošel na výboru napříč politickým spektrem. Já bych chtěl zdůraznit, že novelu, kterou předložila vláda, považuji za potřebnou. Ono by stálo za to uvést a připomenout některé příklady. Já se pokusím ty nejzásadnější. V tomto volebním období byl povolen zpravodajským službám formou změny zákona přístup k informacím uchovávaným Generálním finančním ředitelstvím či informacím uchovávaným bankovním sektorem. Dále byl zpravodajským službám umožněn přístup k údajům v databázích účastníků veřejně dostupné telefonní služby. Nyní má Sněmovna na stole novelu zákona o Vojenském zpravodajství, kde se také posilují kompetence Vojenského zpravodajství, a to v oblasti kybernetické obrany, a to včetně možného monitoringu kyberprostoru. Reaguje na bezpečnostní situaci, a to jak v oblasti boje proti terorismu, v oblasti boje proti korupci, ale také v již zmíněném boji v rámci kriminality v rámci kyberprostoru. My bychom měli jako zákonodárci vyvažovat a vytvářet obranné mechanismy, aby nedocházelo ke zneužívání nastalé situace bezpečnostním a represivním aparátem státu. Pro další vývoj demokracie v zemi je tedy nezbytné na tyto jevy reagovat a posilovat, jak jsem zmínil, parlamentní kontrolu.
Dnes od 18 hodin do konce schůze se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška. Připraví se pan poslanec Gabal s faktickou poznámkou.
Je to tady nedaleko na druhém konci Karlova mostu. Takže uspořádám další prohlídku, ale asi až po Novém roce.
Já vám také děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Zejména proto, že církevní střední gymnázia mají nadprůměrné výsledky. V rámci boje za posilování křesťanských základů Evropy je potřeba s nimi zatočit, že jo. To mně přijde opravdu úžasné.
A nikdo nikomu nic nezakazuje, žádné studium na střední škole! To je zase můj příspěvek k tomu zdánlivému vtipkování dnes večer.
Eviduji další dvě faktické poznámky: paní poslankyně Semelová a pan poslanec Gabal.
Pokud jde o to, co tady říkal pan poslanec Gabal prostřednictvím pana předsedajícího.
Takže návrh komunistické poslankyně Semelové je nejenom adventní a protikřesťanský, on je taky protiústavní.
A kdo ví, jak to bylo a je, tak to ví.
S přednostním právem se hlásí pan poslanec Sklenák.
Navážu na to, co tady říkala paní kolegyně. Vzhledem k tomu, že jsem nenašel paragraf, do kterého bych zpracoval pozměňovací návrh, tak se o tom zmíním aspoň ve faktické poznámce.
Než udělím další slovo, přečtu omluvu. Další faktickou poznámku má pan poslanec Petr Kořenek. Prosím. Děkuji. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Vilímec.
Zde bylo několikrát řečeno, že školská odborná veřejnost v zásadě bezvýhradně souhlasí s tím konceptem, který je zde předkládán, to znamená s tou poměrně zásadní změnou financování regionálního školství. Chtěl bych se spíše omezit na dvě poznámky k tomuto návrhu zákona. To je jedna poznámka. Vím, že možná tento návrh byl veden nějakou zkušeností z jednoho kraje, nějakou zkušeností z kraje, kde se třeba v některých obvodech nedokážou obce domluvit. Chtěl bych znát stanovisko paní ministryně. Je to velmi citlivá záležitost. Otevíráme mnoho zákonů. Jednou je to rozpočtová zodpovědnost, v každém tom zákoně jakoby omezujeme práva obcí, práva samospráv, která jsou Ústavou garantována.
Děkuji.
Ano, v minulosti tyto obytné domy byly nabízeny k převodu obci, někdy v 90. letech. Řešením obdobných situací, protože to není jediný případ, není to, že obce budou vykupovat veškeré bytové domy v rizikových lokalitách, ony na to taky nemají peníze, nebo jednotlivé byty. To skutečně dost dobře nelze. Zatím nevím o tom, že by byl nějaký judikát Ústavního soudu. Tento návrh, jak jsem přesvědčen, určitě nebyl v rozporu s Ústavou. Projednávalo by se vlastně ve správním řízení s dotčenými orgány státní správy. Nedivím se, že pak vzniká pocit, že stát nedokáže vynutit nastavená pravidla a vznikají velké konflikty, které vedou k nedůvěře vůči státní, ale obecně i veřejné správě. O tom jsem naprosto přesvědčen.
Děkuji panu poslanci Vilímcovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Udělal jsem kulatý stůl se zástupci Ministerstva spravedlnosti i práce a sociálních věcí potom, kteří přišli rovněž, a Ministerstva pro místní rozvoj.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, moc se omlouvám. Děkuji.
Ano, bude zaznamenáno. A prosím pana předsedu Kalouska.
Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi jen takovou věcnou poznámku. Já jsem se sice nesmířil s tím, ale beru to na vědomí, že vládní koalice účinně brání opozičním poslaneckým návrhům v tom, aby se dostaly na program jednání. To je prostě realita, to je fakt. Činí to z ústavního práva zákonodárné iniciativy ryzí formalitu, protože vy jste se prostě rozhodli, že opoziční poslanci toto ústavní právo mít nebudou, a je to fakt, se kterým prostě tady žijeme toto volební období. Ale že jste se rozhodli tímto způsobem přistupovat i k vládním návrhům a že prostě jsou vládní návrhy, které smí být projednávány, a jsou vládní návrhy, které nesmí být projednávány, i když se za ně opozice přimlouvá, to je opravdu novum. To si tady nepamatuji za posledních 20 let. Blahopřeji vám k této inovaci parlamentní demokracie!
Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Já, ač nerad, nechtě, musím navázat na pana předsedu Kalouska, protože fakt je jeden, že tady přicházejí hlasováním vládní koalice na pořad stále nové a nové tisky, zatímco ať už opoziční, nebo vládní tisky, které jsou předloženy půl roku, rok, dva roky tady pořád stojí a čekají na projednání. Nás třeba teď při hlasováních o návrzích na změnu programu velmi mrzí to, že nebyly přijaty návrhy, které předložil Vladimír Koníček nebo Stanislav Grospič, a proto se na nás nesmíte zlobit, když poslanecký klub KSČM tentokrát návrh programu této schůze nepodpoří.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já musím krátce zareagovat na pana předsedu Kalouska prostřednictvím předsedajícího, jenom v dobrém tedy myslím, protože on mluvil, že vládní koalice nepodpořila vládní a poslanecký zákon o pohřebnictví. My to jako prioritu vnímáme, tak jenom aby bylo mezi námi jasno.
Ano, já přijímám tuhle výtku. Přijměte prosím prostřednictvím pana předsedajícího moji omluvu, pane předsedo Miholo. Mně tam chybě jeden přívlastek - já jsem měl říct dnešní vládní koalice. Ono je to poslední dobou každý den jiné.
Ještě nezačala 53. schůze a už se tady hádáme o schválených nebo neschválených změnách programu. Ale pokud jsou zde návrhy úplně na samém počátku a ještě se kolega z koalice, kolega Mihola, chlubí tím, že oni hlasovali jinak, a jeho klub mu tleská, tak pane kolego, věru není se čím chlubit!
Pan předseda Černoch, po něm pan předseda Kováčik a pak pan předseda Stanjura.
Hezké odpoledne, dámy a pánové.
A já si myslím, že vláda je odvozena od Poslanecké sněmovny.
Jednu jedinou větu.

Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda paní navrhovatelka?
Já jenom velice stručně s ohledem na čas. Tolik stručně k těm pochybnostem. Opravdu je pravda, že s krajskými úřady, Asociací krajů a kraji dlouhodobě komunikujeme. Já naopak dlouhodobě tvrdím, že není nutno to přímo upravit, protože ona kompetence krajského úřadu, která by znamenala striktní autoritativní vymezení spádového obvodu, doposud nikdy směrem k základním školám nebyla upravena a není důvod se domnívat, že se tak stane u mateřských škol. Nicméně jedná se o pozměňovací návrh podporovaný Svazem měst a obcí a to skutečně pravda je. Například co se týká pamlskové vyhlášky, jsem připravena vám dát detailní zprávu včetně toho, co se děje, stalo, s čím jsme se museli vypořádat, nebo jak to můžeme případně řešit.
Otevírám tedy podrobnou rozpravu, do které eviduji několik přihlášek. Požádám tedy o vystoupení paní poslankyni Semelovou a připraví se paní poslankyně Dobešová.
Myslím, že zdůvodněn už byl dostatečně v obecné rozpravě.
Děkuji vám.
Dobrý podvečer. Smlouva podle věty první uzavřená nezletilým žákem je neplatná, jestliže k jejímu uzavření nedal souhlas zákonný zástupce žáka.
Nyní paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Kořenek.
Přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrh pod číslem 5293, ale v upraveném znění. Navrhované změny. Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. Ve školách a školských zařízeních se zakazuje reklama a prodej. Nesmí však povolit prodej alkoholických a tabákových výrobků ani dalších výrobků, které ohrožují zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků, dětí, dětí žáků a studentů nebo které jsou ze své podstaty určeny výhradně dospělým osobám, ani reklamu na takovéto výrobky. Odůvodnění pozměňovacího návrhu zůstává stejné, jako je vložené v systému. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Kořenek a připraví se paní poslankyně Nováková.
Toto volební období už to nebude, bude to příští volební období. V tomto okamžiku je to špatně.
Nikoho nevidím.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já bych zde jenom dodala k horské službě, protože jejím zakladatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Nicméně řeší si to samozřejmě ředitel horské služby.
Vážená paní ministryně, to nám je samozřejmě známo. Nic víc jsme nechtěli.
Děkuji. Paní poslankyně Pastuchová se hlásí do obecné rozpravy v tuhle chvíli.
Já bych chtěla asi upřesnit to, že jsme se zde bavili o dobrovolných členech horské služby a ne profících, co jsou na horách.
Kdo dál do obecné rozpravy?
Já děkuji. Já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 5089, který se týká právě zařazení dalších složek, což jsou dobrovolní členové horské služby, dobrovolní členové vodní záchranné služby a členové Českého červeného kříže.
Děkuji paní poslankyni Pastuchové. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Paní ministryně nemá zájem, paní zpravodajka nemá zájem. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom hlasovali ve druhém čtení, a proto druhé čtení tohoto návrhu zákona končím. Dalším bodem našeho pořadu schůze je Paní ministryně je na místě. Požádám ještě zpravodajku výboru paní poslankyni Pavlínu Nytrovou... Tak paní kolegyně Pastuchová. Protože jsme ve druhém čtení, nemusíme hlasovat o změně zpravodaje, je to věcí výboru. Má zájem. Paní ministryně, máte slovo.
A jenom v tuto chvíli, pokud já vím, tak žádný nový pozměňovací návrh jsem já nezaznamenala.
Je to věc skutečně velmi závažná.
Několik posledních týdnů, když sleduji veřejnou diskusi, tak intenzivně myslím na poslední věci člověka. Věřím, že nejsem sám, a domnívám se, že to je jeden z velmi důležitých segmentů společenského dění, které Poslanecká sněmovna ovlivňuje. Dovoluji si požádat, abychom zařadili bod 49, sněmovní tisk 954, vládní návrh zákona o pohřebnictví, jako první bod bloku prvních čtení ve středu. Děkuji za pozornost a za laskavé vyhovění mé žádosti.
Děkuji a to byla poslední přihláška k pořadu schůze. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Návrh byl přijat. Odděleně? Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Ten si přeje bod 149, tisk 499, novela občanského soudního řádu, pevně zařadit, a to ve dvou alternativách. Návrh přijat nebyl. Pan poslanec Okamura měl dva návrhy. První, abychom zařadili do pořadu schůze nový bod s názvem Diskuse o zrušení či odložení EET. Další návrh je rovněž nový bod, který by zněl Informace vlády o všech migračních programech v České republice. Zeptám se, zda si někdo přeje oddělené hlasování, nebo zda můžeme hlasovat o tom, že 113 by byl první a 161 druhý. Nyní tedy bod 161, který, pokud by byl schválen, tak by byl prvním bodem po pevně zařazených bodech ve středu odpoledne. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Plíšek si přeje bod 103 sněmovní tisk 697, novela zákona o znalcích, zařadit pevně, a to ve dvou alternativách. Návrh nebyl přijat. Je tomu tak, pane poslanče? Ano. Kdo je proti? Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji za slovo. A já nemohu v žádném případě souhlasit s názory, že hlasování bylo chaotické nebo že poslanci nevěděli, o čem hlasují. Takže pokud někdo následně nevěděl, o čem hlasuje, tak žaluje sám o sobě, že se nedostatečně připravil nebo nevěnoval se hlasování.
Na co jste hrdý vy, pane Kalousku prostřednictvím paní předsedající? Co po vás zůstalo?